Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji, pane předsedo.
Ptám se, zda jsou zde nějaké další přihlášky do podrobné rozpravy. Pan zpravodaj asi nechce závěrečné slovo. Tím pádem budeme rovnou hlasovat o usnesení, tak jak ho máte ve svých materiálech. Ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám bod 70, což je
Disparita mezd v zemědělství včetně lesnictví a rybářství v roce 2012 dosáhla 78 % vůči národnímu hospodářství.
Milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Zahajuji přerušený bod Návrh na volbu veřejného ochránce práv a prosím zástupce volební komise pana poslance Klána, aby nám přednesl výsledky tajné volby.
Děkuji za slovo, dobrý den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Pro Stanislava Křečka bylo odevzdáno 36 hlasů, pro Annu Šabatovou bylo odevzdáno 85 hlasů.
Z pověření vlády předložený návrh uvede předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že vláda dosud ještě nemá ministerstvo pro kybernetickou bezpečnost a domnívám se, že ani v nejbližších letech takovýto centrální vládní úřad zřízen a zřizován nebude, tak nezbylo nic jiného, než abych tento návrh předložil Poslanecké sněmovně jako předseda vlády. Nicméně nechci v žádném případě zpochybňovat potřebu a naléhavost přijetí takovéto legislativní úpravy v rámci našeho právního řádu. Pokud jde o samotný návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, základním jeho cílem je zajištění bezpečnosti kybernetického prostoru. Za tímto účelem vládní návrh zákona formuluje soubor oprávnění a povinností, které směřují k nastavení mechanismů aktivní a účinné spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou s cílem účinné ochrany před hrozbami, které mohou z kybernetického prostoru přijít. Nastavením předvídatelného a transparentního postupu pro subjekty, které budou zatíženy novou zákonnou regulací, se zajistí detailní přehled o hrozbách a rizicích, jež se vyskytují v kybernetickém prostoru, a umožní se reagovat v rychlém sledu na hrozby, které ohrožují bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost služeb a sítí elektronických komunikací. Pro subjekty, na něž dopadá regulace, jsou v návrhu zákona stanoveny konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde ke zvýšení ochrany kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. Návrh zákona rovněž reaguje na mezinárodní situaci, kdy posílení ochrany kritické informační infrastruktury je i cílem současných aktivit Evropské unie. Ke splnění těchto požadavků je nezbytné vybudovat legislativní rámec na institucionální a také technické zajištění spolupráce na národní a mezinárodní úrovni, koordinaci opatření při prevenci, ale také odstraňování následků kybernetických bezpečnostních incidentů. A pro další činnost je to také nezbytné ke zvyšování všeobecného povědomí o kybernetických hrozbách a jejich eliminaci. Konečným cílem uvedených aktivit je vytvoření a udržení důvěryhodné, konkurenceschopné informační společnosti s důrazem na rozvoj svobodného a bezpečného využívání a sdílení informací a v neposlední řadě i zlepšení obrazu státu v této oblasti, a to jak v národním kontextu, tak i z hlediska našich vztahů zahraničních. Vážené poslankyně, vážení poslanci, věřím, že navržený systém na základě předkládaného návrhu zákona povede k dosažení shora uvedených cílů, a stejně tak věřím, že navržený systém, a tím celý návrh zákona o kybernetické bezpečnosti Poslanecká sněmovna podpoří a umožní jeho projednávání i ve druhém a třetím čtení.
Děkuji vám, pane předsedající.
Druhým takovým stavebním prvkem je strukturální reforma celého resortu, tedy finančního resortu. A samozřejmě je tady třetí moment, který běží již dlouhodobě. Možná ti, kteří se trošičku zajímali o finance, tak jim něco řekne název basilejské platformy, která přichází s příslušnými směrnicemi. V minulém volebním období jsme tušili, že to přijde. To zase nebylo až takové překvapení a na podvýbor pro bankovnictví k nám docházeli lidé z ČNB, z Ministerstva financí konkrétně myslím pan náměstek Urban, a další z finančního sektoru, Bankovní akademie, aby nás jaksi vzdělávali v tom, co přijde. Já sice nechci do té sladké chvíle kapat moc dehtu, ale přesto mi dovolte, abych připomněl několik momentů, které možná stojí za zamyšlení. Jinak jsou tam zajímavé momenty. Například se zavádí nový ukazatel tzv. pákový poměr, což je úplně nový parametr. A pak následují standardy likvidity, které od roku 2015 - ta je posunutá účinnost těchto změn - by měly vytvářet zásoby, pokud jde o případ likvidní krize. Možná vážnější problém je, že bychom se octli v nekomfortní odlišné situaci od zbytku Evropy.
Koordinace CERT je svěřena Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Zároveň by vládní CERT podle předlohy měl plnit podobnou funkci ve vztahu k vybraným soukromým subjektům, které provozují kritickou informační infrastrukturu. Jako do jisté míry problematické však vnímám zřízení a provoz národního CERT. Předloha tedy ve své části týkající se modelu fungování národního CERT obsahuje jakýsi zvláštní mix mezi veřejnou a soukromou sférou, u něhož není jasně patrná hranice mezi tím, co je financováno, provozováno a vlastněno státem, a tím, co je financováno, provozováno a vlastněno soukromým subjektem. Tyto šedé zóny, kterých máme v českém právu už tak více než dost, vytvářejí vždy prostor pro plýtvání veřejnými prostředky, případně klientelismus. Dámy a pánové, tento stát je pověstný svými IT zakázkami, které bývají nejen předražené, ale mnohdy i nefunkční. Prosím tedy, abychom při přijímání zákonů, jejichž existence zatíží buď státní rozpočet, anebo ovlivní ekonomické vztahy, byli velmi opatrní a hlasovali jen pro taková řešení, o jejichž nezbytnosti jsme stoprocentně přesvědčení. Přes uvedené nedostatky doporučuji V případě, že argumenty nebudou věrohodné, zvážím předložení pozměňovacího návrhu, který v podstatě z návrhu zákona odstraní část týkající se národního CERT, tak aby součinnost mezi NBÚ a soukromými provozovateli CERT probíhala i nadále v režimu neformální spolupráce, která ve svém důsledku nepovede k outsourcingu bezpečnostních funkcí státu.
S další řádnou přihláškou se přihlásil pan poslanec Antonín Seďa.
Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, návrh zákona o kybernetické bezpečnosti vychází z usnesení vlády o zřízení Národního centra kybernetické bezpečnosti, a nutno říci, že vzhledem k současným bezpečnostním hrozbám je potřebný. Zdá se mi docela komplikovaná vlastní struktura rozdělení pracovišť CERT. Už to tady vlastně bylo řečeno. Otázkou také je, které z obou pracovišť bude tím, které bude navázáno na zahraničí a bude jednotným kontaktním místem pro celou Českou republiku, na které se bude zahraničí obracet. Zákon dále vymezuje prvky kritické infrastruktury, a to jak komunikační, tak informační. Co konkrétně bude spadat do kritické infrastruktury, rozhodne vláda svým nařízením. CERT bude aplikovat bezpečnostní opatření stanovená vyhláškou Národního bezpečnostního úřadu, tak jako protiopatření, která budou vyhlašována NBÚ. Je nutno upozornit, že velká část kritické infrastruktury je v majetku privátních subjektů, takže Národní bezpečnostní úřad zde bude mluvit do toho, jaká bezpečnostní opatření mají aplikovat ty privátní subjekty, které provozují prvky kritické infrastruktury. Jaká opatření a protiopatření to budou, lze jen odhadovat. Navrhovaný zákon rozděluje informační systémy veřejné správy na významné a nevýznamné, aniž by ale naznačil, co je pro něj kritériem významnosti. Naproti tomu nevýznamné informační systémy veřejné správy budou muset pouze aplikovat ona vyhlašovaná protiopatření, ale neměla by se jich týkat bezpečnostní opatření. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci položit otázku k diskusi pro druhé čtení návrhu zákona, zda tyto pravomoci Národního bezpečnostního úřadu by neměly být více pod demokratickou kontrolou parlamentu. Vedle nich se ve veřejné správě provozuje řada dalších systémů, které pod tento zákon nespadají, a tím ani nebudou spadat do působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti. Problém může nastat i v oblasti informačních systémů samospráv a vyšších samosprávných celků. Asi nejširší skupinou, na kterou nový zákon o kybernetické bezpečnosti dopadne, budou všichni poskytovatelé služeb elektronických komunikací a subjektů zajišťujících sítě elektronických komunikací. Tolik pár poznámek k zákonu.
Děkuji panu poslanci Seďovi. S další řádnou přihláškou se přihlásil pan poslanec Bohuslav Chalupa.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky. Jedná se o dílčí technickou novelu, která se provádí pouze v letech, kdy se konají volby do Senátu. Smyslem této právní úpravy v zákoně o volbách do Parlamentu je naplnění zásady rovnosti volebního práva projevující se tím, že volební obvody čítají přibližně stejný počet voličů. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se přihlásil k termínu dílčí technická novela. Obyvatelstvo nám migruje, je to přirozený jev. Takže tato technická novela upravuje jak případy, kdy dojde ke snížení počtu obyvatelstva, tak k jeho zvýšení.
Ještě přivolám kolegy poslance, pokud mají zájem o projednávání tohoto bodu. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo rozhodnuto pokračovat v jednání. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 73 a ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dovolte mi, abych ještě přečetl omluvu. Z pracovních důvodů se omlouvá paní ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o dobrovolnické službě. Vládní návrh zákona byl zpracován za účelem přizpůsobení zákona o dobrovolnické službě rekodifikovanému soukromému právu. Například nové právní formy právnických osob, které mají problém získat akreditaci a stávající akreditované organizace, nemohou plně využívat možnosti změny své právní formy.
Pan ministr nám zde sdělil, čeho se to týká. Zároveň ovšem nedojde k takovým zásadním změnám, které by zákon o dobrovolnické službě potřeboval. Zákon musí zahrnovat obecnou úpravu dobrovolnictví a na druhé straně akreditovanou dobrovolnickou službu. Benefity vyplývající nyní ze zákona o dobrovolnické službě by se měly rozšířit na celé spektrum dobrovolnictví. Jedná se zejména o daňové výhody a možnost spolufinancování projektů ze státního rozpočtu vyčíslením dobrovolnické práce. Nepřijetí návrhu zákona s účinností v co nejkratší době bude mít za následek částečnou nekompatibilitu zákona o dobrovolnické službě s rekodifikovaným soukromým právem. Nové právní formy právnických osob nebudou moci získat akreditaci. Stávající akreditované organizace nebudou moci využít možností změny své právní formy, aby tato lépe odpovídala jejich potřebám. V případě, že tak učiní, bude jim muset být odebrána akreditace, což zkomplikuje jejich čerpání dotací a způsobí jejich finanční destabilizaci. Děkuji vám za pozornost.
Zároveň, než ji začneme, přečtu další dvě omluvy. Zároveň požádám kolegy o klid, abychom mohli v pořádku projednávat další kroky v tomto zákoně. Jako první je do obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Gabriela Pecková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy mohu ukončit. Není tomu tak. Nezazněl žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku. Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 157 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta k jeho projednání byla zkrácena o 30 dnů. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jak bylo řečeno, pozměňovací návrh je vytvořen v souladu s legislativou Ministerstva zdravotnictví a tuto legislativně technickou úpravu podporujeme. K návrhu paní poslankyně Markové. Řeknu proč. Máme za to, že takový krok lze učinit až po řádném projednání se všemi dotčenými subjekty a po posouzení veškerých dopadů nejen na dotčené subjekty a měl by být proveden řádnou legislativní procedurou.
Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Budeme pokračovat. Opakuji, že jsme v prvém čtení.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, my jsme zahájili projednávání tohoto bodu ve středu.
Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Kdo je proti? Děkuji vám. Znovu přerušuji tento bod. Prosím, kolega František Laudát.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jestli se v takhle elementární věci nejste schopni dohodnout na klubech a vůbec tímto způsobem se chováte k takto citlivé věci, tak já vám tady sděluji, že si beru jménem klubu TOP 09 hodinovou přestávku na jednání klubu.
Pan kolega Zbyněk Stanjura. Prosím o klid!
Děkuji. Já myslím, že to je korektní.
A prosím vás o následné schvalování tohoto návrhu ve třetím čtení.
Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Bude to znamenat, že od toho okamžiku bude v systému zdravotnictví ta suma chybět. Pokud to nevíte, tak v okamžiku, kdy byly regulační poplatky zavedeny, byla změněna úhradová vyhláška a vlastně ta suma, která je vázaná regulačními poplatky, byla stažena z plateb pojišťovny. Ty poplatky jsou již odečteny z úhrady zdravotních pojišťoven pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Jinak se dostaneme do situace, ve které jsme se zrušením poplatků za den pobytu v nemocnici, protože ty peníze tam prostě nejsou. A já znovu opakuji, měli bychom jasně slyšet od pana ministra zdravotnictví, odkud se ty peníze vezmou a kdy. Samozřejmě že chápu, že je nutné postupovat tak, abychom nebyli sociálně necitliví a tvrdí. Plošné rozhodnutí, které přivede do zdravotnictví peníze, nebo je odvede, ho v každém případě poškodí. Žádná analýza toho, jestli regulační poplatky něco regulují, nebo neregulují, neexistuje. Žádný seriózní průzkum v této věci není. Kdo tu činnost jako takovou vykonává, ví, jaký efekt ty poplatky mají. A samozřejmě můžeme diskutovat, jak je v budoucnu zastropujeme, upravíme, ale nemůžeme říct: teď, v tuto chvíli je zrušíme.
Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi a nyní se s faktickou poznámkou přihlásila paní Soňa Marková.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla v reakci na svého předřečníka říct jenom jednu věc. Nejsou. Jsou příjmem těch, kteří ty poplatky vybírají. To za prvé. Za druhé. Vůbec jste se jich neptali. Pamatuji si, že lékaři v té době říkali: Nejsme žádné toaletářky, abychom vybírali nějaké poplatky. Uplynulo pár let a zdá se, že je to úplně neřešitelný problém. A jsem ráda, že tady zazněla jedna věc. Poplatky měly být už dávno zrušeny!
Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Nebo s řádnou přihláškou pan kolega Ivan Adamec.
Já bych chtěl reagovat na paní Markovou. Já jsem byl jeden z těch zločinců, který v Senátu hlasoval, protože jsme vůbec tento zákon neprojednávali. Ale ten důvod byl jasný. Prostě zájem o to vůbec nebyl. To mě velmi překvapilo. A musím říct, že ten jediný člověk byl můj kolega z hospodářského výboru, pozdější předseda hospodářského výboru, který o to projevil zájem. Jinak žádná diskuse tam, kde nebyly kamery, nikdy nebyla. Nicméně pan doktor, mimochodem z Ukrajiny, mě velmi rád ošetřil a poplatek jsme řešili ex post. Pan kolega Svoboda mě předběhl. Já se ptám, kde budou mít hlavně ty malé nemocnice dnes ty příjmy, které vypadly. Řešme tu situaci teď, takovou, jaká je! Já si myslím, že je potřeba říkat: Ano, chcete to zrušit, zrušte si to. Ale kde bude ten výpadek uhrazen? To mě zajímá nejvíce.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Prosím tedy o reakci v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě regulační poplatky je možno zrušit a zrušeny pravděpodobně budou. Ať je příjemcem kdokoli. A pokud se v budoucnosti ty finanční prostředky nahradí jinou formou, pak proč ne. A pro mě je ještě jedna věc podstatně zásadnější. Dobře, poplatky se nebudou vybírat, nahradí se jiným způsobem. Toto riziko já považuji za daleko větší než to, že se poplatky zruší.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Kováčik, poté paní kolegyně Marková a potom pan kolega Mackovík.
Druhým cílem je dílčí modifikace ověřovací procedury prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy. Při posuzování prohlášení o podpoře občanské iniciativy je nutné ověřit, zda podporovatel evropské občanské iniciativy dosáhl věku alespoň 18 let a je občanem státu Evropské unie, a je tedy způsobilý k podpoře občanské iniciativy. Z toho důvodu se navrhuje doplnit oprávnění Ministerstva vnitra využívat ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel údaj o datu narození a údaj o státním občanství. Vzhledem k tomu, že organizátoři mají na sběr prohlášení o podpoře občanské iniciativy lhůtu 12 měsíců, během nichž může dojít ke změně údajů podepsaných osob, navrhuje se dále doplnit přístup Ministerstva vnitra k historii údajů. Historii údajů z těchto informačních systémů obyvatel však bude možné využít pouze v případě, že podporovatel evropské občanské iniciativy nebude ztotožněn na základě údajů uvedených v prohlášení o podpoře, respektive v základním registru obyvatel.
Děkuji panu ministrovi. Tento návrh v prvém čtení jsme také přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Prosím nyní pana zpravodaje výboru, pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.